To bude platit stejně v období růstu jako v období recese. Jako v období recese. Fakt cituji z veřejných zdrojů pouze pana ministra financí. Ale na druhé straně nějakou logiku ten návrh má. Já myslím, že jste členem sociální demokracie. Nezaznamenal! Když tak můžete přijít na mikrofon, teď hned a říct: Jsem proti! Podporuji rovnou daň! Já vám zatleskám. Ale myslím, že se to nestane. Ale v téhle logice musíte zvýšit platbu za státní pojištěnce, abyste měl na to zvýšení platů, abyste z toho mohl více zdanit a pak říct: Podívejte se, jaké máme hezké daňové příjmy! Takže nějakou logiku tento návrh má. Je to logika, kterou my ovšem odmítáme. Takhle řekl bych falešně dávat někomu naději, že se mu zvýší plat, protože důležitý je čistý plat, co si budeme říkat. A výhoda toho, když roste ekonomika, tak jde automaticky víc peněz i do zdravotnictví. To je ta výhoda, když je konjunktura, i pro zdravotnictví, ale i pro sociální oblast a další oblasti. Vy jste ovšem přikročili a přikročujete k tomu nejjednoduššímu řešení. Co dělá pan ministr? Přemýšlí! A pořád přemýšlí a pořád přemýšlí. Zvýšení výdajů mandatorních ze zákona, jednoduché, k tomu se nemusí ani přemýšlet, na to stačí trojčlenka.
Že ten systém byl u nás založen velmi atypicky. To on jako člověk, který je znalý v ekonomii, dobře ví, že to má svou setrvačnost.
Proto jsem si dovolil po dohodě s ministerstvem představit zde pozměňovací návrh, ke kterému se později přihlásím a který zcela jasně říká transparentně, co to bude tzv. terapeut tradiční čínské medicíny anebo specialista tradiční čínské medicíny. Navržená ustanovení jsou předkládaná s cílem jednoznačně a transparentně regulovat oblast vzdělávání pro tradiční čínskou medicínu. V této souvislosti je také nezbytné zdůraznit obrovský zájem odborné i široké veřejnosti o tradiční čínskou medicínu. Při výzkumu přitom vyšla ze starých čínských herbalistických textů. Proto přicházím s jednoznačnou právní regulací, která umožní vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti tradiční čínské medicíny, a to ať už stávající zdravotníky, kteří si tím budou moci doplnit nebo rozšířit své vzdělání, a tím i možnost svého uplatnění, tak také nové pracovníky, kteří mají zájem právě o tuto oblast medicíny. Já myslím, že takhle to k vysvětlení aspoň stačí. Nicméně je dobře, abychom se legislativně rovněž srovnali se zemí tak, jak je to na západ od nás. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. A prosím pana poslance Hegera, připraví se pan poslanec Svoboda.
Vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já už jsem vystupoval v prvním čtení a nebudu to natahovat. Nicméně má negativum v tom, že zavádí triplicitu do vzdělávání sester. O tom už jsem mluvil. A máme v tom našem systému dostatek prostoru pro to, aby se ty speciální činnosti staly předmětem vyššího atestačního specializačního vzdělávání, jako to lze demonstrovat na tom návrhu, který asi bude předložen, a to specialisté pro hojení ran. Kdo jiný by měl mít sesterský základ než specialisté pro hojení ran? Ale to bude ještě v diskusi na zdravotním výboru a já jsem to chtěl demonstrovat jenom jaksi v rámci principu toho zákona. Vládní návrh navrhuje, aby sem patřili pracovníci, kteří pracují v oblasti transfuzní služby, kteří tam dosud nejsou, to je velmi správné, a aby tam byli pracovníci, kteří pracují se zárodečnými buňkami, jako jsou spermie, vajíčka a embrya nakonec v rámci asistované reprodukce.
V důsledku naprosté anonymity anonymního dárce zárodečných buněk nemohou snoubenci zjistit, zda mezi nimi neexistuje biologicky příbuzenský vztah. Vzhledem k tomu, že není omezen počet lidských embryí, která lze vytvořit ze zárodečných buněk jednoho dárce, nejedná se o případ ryze hypotetický. S ohledem na naprostou anonymitu anonymního dárce nemůže dítě zjistit totožnost osoby, ze které biologicky pochází. To přitom může být významné pro potřeby některých život zachraňujících lékařských úkonů, ale i v případě běžné zdravotní péče, kdy anamnéza biologického rodiče pomůže určit vhodný způsob léčby. Článek 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod každému zaručuje právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Článek 10 odst. 2 Listiny každému zaručuje právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Zákon o specifických zdravotních službách neobsahuje žádné záruky ani minimální opatření, aby nedocházelo k výše popsaným nežádoucím jevům. Zákon současně neobsahuje minimální povinnost evidovat údaje o dárci pohlavních buněk ani jakákoliv kvantitativní omezení, limit počtu zplozených dětí od jednoho dárce. Ani současný zákon o rodině, ani nový občanský zákoník nijak nepředvídá tyto nesmírně závažné souvislosti a nevyžaduje jakékoliv osvědčení, zda osoba počatá z procesu asistované reprodukce pomocí dárce pohlavních buněk hodlající vstoupit do manželství není se snoubencem z biologického hlediska příbuzným v přímé linii nebo sourozenci. Současná právní úprava tudíž neodpovídá eugenickým, genetickým a etickým zájmům společnosti na zdraví populace, zejména pokud jde o eliminaci umělého oplodnění ze zárodečných buněk biologicky příbuzných osob, sňatků mezi příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci a nerespektuje právo dětí znát své biologické rodiče. Tam samozřejmě je jasné, že takové informace by musely být doprovázeny řádným psychologickým poradenstvím. Platná právní úprava v České republice neodpovídá evropským standardům, o tom se ještě zmíním při okomentování stanoviska vlády České republiky. Tato možnost náleží také osobě oprávněné, ale pouze v lékařsky výjimečných a zdůvodněných případech. Podle právní úpravy Velké Británie může dojít k prolomení anonymity dárce dítětem, a to po dosažení jeho zletilosti, tedy ve věku 18 let. Dítěti bude dáno k dispozici jméno dárce a jeho poslední známá adresa. - Zde se ještě pak vyjádřím k tomu, že tento náš návrh v žádném případě neznamená žádné právní nároky ze strany dítěte směrem k dárci. Podle finské právní úpravy upravuje právo dítěte získat po dosažení zletilosti 18 let informace o dárci. Nejdřív musí dítě získat od poskytovatele služeb, například centra asistované reprodukce, kopii souhlasu s léčbou, na kterém je uveden identifikační kód dárce. Po vložení identifikačního kódu dárce do registru dojde ke zjištění samotné identity dárce. Podle švýcarské právní úpravy, kterou se inspiruje také náš návrh, upravuje pouze možnost darování spermií. To je také důležitá informace, protože v České republice je možnost darování jak spermií, tak vajíček. A zejména ta druhá záležitost znamená, že pod možná i myšlenkou, že dívky, zejména mladé dívky mají pocit, že pomáhají neplodným párům, tak ve skutečnost jsou exploatovány, tedy vykořisťovány, i pod nějakou úhradou za výdaje na tuto službu. Nicméně tyto dívky mohou také být ohroženy na svém zdraví. Podle tohoto švýcarského modelu podle čl. 19 věta 2 zákona může dárce darovat sperma pouze v jednom centru asistované reprodukce. O této skutečnosti musí být výslovně informován ještě před darováním. Ráda bych upozornila také na usnesení vrchního soudu v Německu. V žádném případě to neznamená, že mohou být vychovávány někým jiným. Účelem předkládaného návrhu zákona je eliminovat výše popsané nežádoucí jevy. b) zákaz asistované reprodukce v případě příbuzenství mezi původci zárodečných buněk; Navrhovaná právní úprava rozlišuje mezi případy, kdy k umělému oplodnění došlo při použití zárodečných buněk anonymním dárcem a kdy dárcem zárodečných buněk byl muž zapsaný do matriky narození jako otec dítěte. Vzhledem ke sledovanému účelu navrhovaná úprava prvořadě upravuje první možnost. Návrh má zcela zanedbatelný přímý vliv na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí. Možná bych tady mohla ještě číst zhodnocení navrhované právní úpravy. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. A navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a to zejména s Úmluvou o základních lidských právech a svobodách, Úmluvou o právech dítěte, Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Přesto bych chtěla upozornit, že se jedná především o obrovský byznys, protože Česká republika, jak jsem již řekla, se opravdu stala kolonií, která je v nerovném postavení oproti ostatním okolním státům České republiky. Buď v té chvíli, kdy dochází k odběrům, anebo do budoucna, dokonce i možnost ohrožení neplodností.
Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy Laudáta na zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Ani tento návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Neeviduji žádný takovýto návrh, takže můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu? Kdo je proti? Jedná se o hlasování 154, přihlášeno 104 poslanců, pro 102, proti nikdo. Má někdo ještě návrh, že budeme navrhovat tento tisk jinému výboru než výboru hospodářskému?
Myslím, že se to týká problematiky branného a bezpečnostního.
Takže navrhujete jako další výbor bezpečnostní a výbor pro obranu, takže dva výbory. Nejprve budeme hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru výboru bezpečnostnímu. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu. Já zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že žádnému jinému výboru nebyl přikázán.
To, že sociální demokraté v řadě věcí nejsou demokraté, mě až v českém podání tolik nepřekvapuje. Hnutí ANO neví, co je, anebo možná ví až moc dobře, co si připravuje po asi 21. říjnu letošního roku.
K tomuto návrhu se připojil i pan ministr dnes. Zdá se, že počet hlasujících se nám ustálil. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní s přednostním právem přihlášen pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
A mohu vás ujistit, že v současné době žádné nebezpečí pro obyvatele České republiky nehrozí. Nechal jsem to prověřit ještě útvarem hlavního hygienika ve spolupráci se Státním ústavem pro jadernou bezpečnost. Každá situace, která se stane na půdě jaderné elektrárny, musí být brána velmi seriózně. Naměřené hodnoty - a to zdůrazňuji - nejsou z pohledu ohrožení veřejného zdraví významné. V žádném případě v tomto množství nemohou ohrožovat zdraví lidí. A pokud bychom chtěli, tak pozornost by z tohoto pohledu vyvolaly hodnoty, které by byly až milionkrát vyšší.
Já vám děkuji, pane ministře. Dále s přednostním právem pan předseda Černoch. Připomínám všem, kteří se hlásí o případné faktické poznámky, že není zahájena rozprava, nemohu vám dát slovo. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
První pozměňovací návrh je tam vložen pod číslem 5519 a týká se sjednocení správních poplatků. Podrobnější odůvodnění odkazuji na uvedený tisk. Opět v podrobnějším odůvodnění odkazuji na tento sněmovní tisk.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Beru to tak, že ústně doplňujete - Dobře, děkuji. Žádné další přihlášky do podrobné rozpravy neeviduji. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Tím tedy končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo, pana zpravodaje? Dalším bodem jednání je bod číslo 9, kterým je Jak jste zmínil, návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru dalšímu. Já vám děkuji, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Ivan Pilný, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pevně doufám, že signalizované personální změny na Ministerstvu průmyslu a obchodu ten legislativní proces nezpozdí. První pozměňovací návrh mluví o tom, že stavba vysokorychlostních sítí by měla být ve veřejném zájmu. Je to proto, že zatím digitální infrastruktura rozhodně není položena na roveň infrastruktuře energetické nebo dopravní. Máme obrovské zpoždění, a proto konstatování toho, že výstavba těchto sítí je ve veřejném zájmu, nám potom umožňuje použít výrazně vyšších prostředků k tomu, aby ta infrastruktura byla provedena.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ztišíme se.
Kromě vlastního vyšetření pacienta nebo klienta má komise při svém rozhodování k dispozici veškerou dokumentaci mnohdy několikaleté léčby. Přítomnost ošetřujícího lékaře, který je v zájmu pacienta podjatý a vždy se snaží přesvědčit komisi o svém subjektivním názoru, je při takto zásadním rozhodování nežádoucí. Tím naprosto není řečeno, že by ošetřující lékař nemohl být přítomen. Dosavadní praxe se osvědčila, a není proto žádný důvod k tomu ji v novele měnit. Já vám děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě se potom k pozměňovacím návrhům přihlásím.
Dobré poledne. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Je zde v tomto návrhu pouze u jednoho poskytovatele. A je to z toho důvodu, aby bylo efektivně zaručeno, že to nebude plošně po celé republice. Je nutno zabránit plození velkého počtu biologických sourozenců, kteří o svém příbuzenství nevědí, v jednom regionu, protože se tím zvyšuje riziko nežádoucích příbuzenských incestních vztahů a současně riziko početí postižených dětí. Dále. U ženy se během života netvoří nová vajíčka. Oplozeno může být jenom již existující vajíčko, které se z vaječníku uvolnilo při ovulaci během měsíčního cyklu. Vajíčka časem stárnou a jejich kvalita s věkem ženy klesá. Čím je žena při početí starší, tím větší je riziko poškození plodu. U starší rodičky, zejména prvorodičky, je těhotenství rizikovější a porod může být těžší. Součástí tohoto posouzení musí být i zjištění rodinné anamnézy dárce pro vyloučení genetické zátěže. Anamnéza dárce je nutná i proto, aby příjemkyně zárodečných buněk měla jistotu, že dárce je zdravý. Obezřetnost je v tomto ohledu nutná proto, aby bylo zabráněno šíření patologických faktorů ve společnosti umělým lékařským zásahem. Pro dárkyni je odběr vajíčka vždy spojen se značnou zdravotní zátěží. Musí totiž podstoupit přípravu na odběr užívání vysokých dávek hormonů a odběr vajíčka se provádí chirurgicky v narkóze. K důvodu, který se týká surogátního mateřství. Surogátní mateřství je nežádoucí, c) Jde o situaci, která musí být řešena smluvně a vyžaduje zvláštní úpravu, pokud jde o zdravotní pojištění matky nositelky a stanovení finanční úhrady. Je nepředstavitelné, že by se některá žena byla ochotná stát surogátní matkou bez adekvátní finanční odměny.
Stejně tak se těžko recyklují laminované papíry, laminované součásti papírových obalů, které sice tu vlastnost jak esteticky, tak i nějak užitkově zlepšují, ale zase na druhé straně činí problematickou jejich recyklaci. U recyklace skla je to trošku odlišné. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. To byl jediný přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme otevřít rozpravu podrobnou. Děkuji. A vidím další přihlášku, pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Za prvé. V bodě 3 se písmeno n) zrušuje. V bodě 4 se slova "lehká plastová" nahrazují slovem "plastová". Text směrnice je primárně zaměřen na lehké odnosné tašky. Z hlediska ochrany životního prostředí však není důvod, aby se omezení poskytovat tyto tašky zdarma vztahovalo pouze na lehké tašky. Takové úzké pojetí může naopak motivovat prodejce, aby poskytovali pouze tašky, které jsou silnější než 50 mikronů a které podle předloženého vládního návrhu zpoplatněny být nemusí. V současné době většina řetězců prodávajících potraviny tyto silnější odnosné tašky zpoplatňuje. Zpoplatněny nejsou většinou v obchodech prodávajících oblečení a další spotřební zboží. Navržená změna nepřinese výrazné dopady na spotřebitele s ohledem na poměr ceny tašky a nakupovaného zboží.
Kdo to tvrdí, tak nemá pravdu.
Já vám také děkuji.
Já navážu na svého předřečníka. To bude sakra velký problém! Navíc do toho stavební zákon. Pak si umím představit, že do toho začne kecat úplně každý, a nakonec nepostavíme nic. Ona si fakt odporují. Já se nebráním samozřejmě těmto projektům, ale pokud chceme mít stabilní zdroj energie a energetiky, tak je ta budoucnost opravdu jenom v jaderné energetice.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Nejprve zopakuji to, o čem budeme hlasovat. Návrh na usnesení bude znít: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru?